Děkuji za slovo. Já mám tedy dva návrhy, které bych chtěl přednést.
Ano, děkuji za ty návrhy. A nyní pan poslanec Kaňkovský a připraví se pan poslanec Janulík. Prosím.
Jak už jsem řekl, vlastně i k tomu tisku poslaneckému. My v tuto chvíli máme právní vakuum, pokud se týká voleb členů klíčových orgánů zaměstnaneckých a oborových zdravotních pojišťoven.
Děkuji.
Ti, kteří mají přednostní právo, ho mohou využívat. A pane poslanče Kalousku, mezi využitím přednostního práva a jeho zneužíváním je velký rozdíl. Slušní lidé jednací řád nezneužívají.
A nyní paní poslankyně Valachová.
To je statečný čin. Pro mě je mnohem statečnější čin prosadit zvýšení rodičovského příspěvku do programového prohlášení, vstoupit do koalice s koaličním partnerem, získat pro něho důvěru, vládnout, udělat koaliční shodu a zajistit pro to daňové příjmy. To je takový nepatrný čin. A co se týká Sněmovny, tak ta rozhoduje hlasováním. Rozhoduje hlasováním většinou. Jinak stačí pouze jedno hlasování, když se bavíme o těch činech. Jedno hlasování. Takhle zvedneme ruku a můžeme jít na rodičovský příspěvek. Je to hra. A pokud jsem volila ostrá slova nebo tón, víte, že to nemám ve zvyku, kolegové zprava, není to můj styl, tak je to proto, že jsem bránila sociální demokracii, protože my jsme něco odpracovali a my platíme, a hodně! Takže chceme zvýšit rodičovský příspěvek pro děti.
Děkuji. A poslední v tuto chvíli přihlášený s přednostním právem je pan předseda Kalousek.
Jistě můžeme vést akademickou debatu o tom, kde je hranice postupu podle zákona, využívání zákona a zneužívání zákona. Na to můžou být různé subjektivní pohledy a není na to žádný exaktní výpočet. Ale máme tady stanovisko Ústavního soudu, co je porušení zákona o jednacím řádu. A toho vy jste se dopustili!
Jsou před námi čtyři hlasování.
Takhle se má postupovat.
To, že jsme nějaký čas z toho již vyplýtvali, to je jiná otázka. Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl přijat. Čas jsme tedy vyhradili. Já vám děkuji. Návrh nebyl přijat. Končím toto jednání jako zmatečné. Zahajuji hlasování. A je zde žádost o odhlášení. Nicméně už jsem kolegy svolával. Kdo je proti této námitce? Takže já znovu dávám slovo panu místopředsedovi Filipovi a prosím tedy, aby to nebylo závěrečné stanovisko.
Děkuji, pane místopředsedo. Myslím si, že to rozhodnutí o námitce bylo správné, protože slovo ještě nebylo uděleno. Já jsem se hlásil dříve než Miroslav Kalousek.
Ano, to je procedurální návrh. Pan předseda Kalousek se hlásí s protinávrhem, předpokládám. Děkuji.
Ano, upřesním. Protože své vnitřní poměry Jinak tady existuje precedens, kdy předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová takto odebrala slovo panu poslanci Babákovi.
V tom případě zde máme procedurální návrh, a pokud nikdo nebude nic namítat, tak se s ním... Pan předseda Michálek.
Já jsem se teda chtěl zeptat.
A nejsme v rozpravě. Je zde procedurální návrh na omezení řečnické doby pro...
Ale já namítám, že tento návrh je nehlasovatelný.
Ano, pokud bychom něco takového navrhli, tak by to absurdní bylo. Ale tohle je věc, která není v jednacím řádu nijak upravena, protože není rozprava a je jenom úzus, že poslanecké kluby sdělují své stanovisko před závěrečným hlasováním. Ještě nikdo v minulosti nezneužil toto právo takovým způsobem, aby zablokoval hlasování o návrhu jako celku, když jsou odhlasovány pozměňovací návrhy. Na to existuje stenozáznam.
Já tedy z toho, co tady zaznělo, bych také považoval ten návrh za nehlasovatelný. Samozřejmě to lze namítnout, tento můj postup. Má přednostní právo za klub ODS.
Já mám přednostní právo za pana předsedu Stanjuru. Takže nás tady prosím nemystifikujte.
Takže máme zde dva návrhy. Paní poslankyně Černochová.
Sněmovna se může k projednávanému bodu usnést bez rozpravy na omezení řečnické doby, která nesmí být kratší než deset minut. Omezení řečnické doby se nevztahuje na poslance pověřeného přednést k věci stanovisko poslaneckého klubu. Snad si, kolegyně a kolegové, nesedíte na uších.
Takže toto omezení se tam bohužel nedá vztáhnout. Takže nejdříve o protinávrhu. Takže nejdříve o tom, že omezíme dobu pro přednesení na deset minut. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Ptám se, kdo je pro. Také děkuji. Je tady s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Třešňák ještě do rozpravy.
Doufám, že nevyvolám vlnu dalších faktických. No, budou rozhodovat o 130 miliardách ze svého zdravotního pojištění, které odvedou, stejně tak, jako odvádějí daně a volí si své zástupce do Poslanecké sněmovny. Snad to nevyvolá další vlnu.
Tak děkuji. Čas byl dodržen více než dostatečně. V tuto chvíli nemám žádných dalších přihlášek do této sloučené rozpravy, takže ji končím. Takže se táži, jestli je k návrhu číslo 551 zájem o závěrečná slova. Prosím.
Pokusím se aspoň velmi stručně reagovat na některé poznámky, které zde zazněly. Ale každopádně na druhou stranu, na druhou stranu musím říci, že ten legislativní proces byl velmi pečlivý a snažili jsme se skutečně ty připomínky vypořádat. Já to chápu. Takže pak samozřejmě ten návrh sem přišel o něco dříve. Myslím si, že my jsme tomu dali skutečně velkou debatu. Debatovali se to i na půdě Poslanecké sněmovny, na podvýboru pana poslance Farhana, takže myslím si, že ten návrh v tomto směru je vydiskutovaný. Já si myslím, že tady skutečně není rozdíl mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a ostatními, zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami. Funguje kontrola ze strany Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva financí. Kontroluje pojišťovny Nejvyšší kontrolní úřad. Takže tady skutečně není rozdíl mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a ostatními zdravotními pojišťovnami z hlediska toho, jak rozdělují peníze, jak postupují podle právních předpisů. Všechny pojišťovny se v tomto směru musí chovat stejně. Děkuji a prosím tedy o podporu vládního návrhu daného zákona.
Děkuji. Zeptám se pana zpravodaje, jestli má zájem o závěrečné slovo. V tom případě návrhy na vrácení či zamítnutí tohoto návrhu nepadly. Takže se budeme zabývat přikázáním výborům k projednání. Pane poslanče, váš návrh ještě nedošel teď na pořad. Není tomu tak. Ptám se, kdo je pro přikázání zdravotnímu výboru jako garančnímu. Já vám děkuji. V hlasování číslo 244 je přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 140, proti nikdo. Já konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Nicméně zazněl návrh na přikázání hospodářskému výboru. Pan poslanec - nemusíte opakovat. Děkuji. Má někdo ještě nějaký jiný návrh na další výbor k přikázání? Pokud tomu tak není, budeme hlasovat. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Já vám děkuji. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi záležitostmi tohoto návrhu. Já děkuji navrhovateli i zpravodaji. Má. Prosím.
Děkuji. Takže i z toho důvodu je to originál.
Pan poslanec Kaňkovský má zájem? Nemá zájem o závěrečné slovo. V tom případě přejdeme k hlasování o návrzích. A zazněl návrh na zamítnutí, takže nyní budeme hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu. Ještě svolám kolegy do sálu. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tedy jsme návrh zamítli v prvním čtení. Já vám děkuji.
Tak jenom abychom si ujasnili fakta.
To byl předseda klubu ODS ještě stále mimo rozpravu. Se stejným vystoupením stanoviska Starostů a nezávislých je pan kolega Petr Gazdík. Máte slovo, pane poslanče.
Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, prostřednictvím pana předsedajícího bych začal parafrází: "Jaroslave, to s tou sirkou neděláš dobře. Rozhodně jsme neměli v úmyslu, abychom zamezili činnosti parlamentu. Parlament má být o diskuzi. A teď si představte, že ad absurdum u každého zákona použijete ten postup, který jste použili v tomto případě. Tím parlament pozbývá smyslu. Opozice, koalice i jednotliví poslanci ztrácejí právo o čemkoliv diskutovat. O tom mluvil můj předchůdce pan poslanec Stanjura. Je přiměřené o zákonu diskutovat asi hodinu a půl o jednom? Za mě to určitě přiměřené je. A na závěr našeho stanoviska Starostů a nezávislých bych vám chtěl říct jednu věc. Nepoučili jste se. Prosím poučte se. Podívejte se, jak dopadly všechny ty zákony, které byly přijaty jakoukoliv předchozí Sněmovnou podobnými metodami, porušováním jednacího řádu, nebo když byly na hraně jednacího řádu. Podívejte se, jak dopadly církevní restituce, stavební spoření, jak dopadl druhý důchodový pilíř, který si koalice prosadila násilím. Věřím, že i tento zákon, tento balíček zákonů, bude zrušen.
Přistoupíme k projednávání přerušeného bodu. Našim přerušeným bodem je Máte slovo, pane poslanče.
Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové.
Já jsem tu dobu nezažil samozřejmě, logicky. Čili ta vymahatelnost práva je něco, co bychom sledovat měli, a vůbec nepodezírám předkladatele ani jednoho návrhu, že by chtěli teritorialitou a priori snížit vymahatelnost práva v České republice. Můj postoj je takový, že stát, který neumí vymoci právo, soudem přiznaný nárok, tak takový stát je k smíchu. No a k těm některým postřehům a věcem, na které si myslím, že bychom se měli zaměřit a které mi přišly zajímavé například ze seminářů.
Není nás mnoho v tomto sále, ale bylo by fajn, abychom...
Myslím si, že v nějaké podobě být přijata má. Což se úzce dotýká otázky doručování. Vím, že kolegyně Valachová se na tom bude nějak podílet. Možná je to zajímavá otázka i pro sociální výbor, protože třeba insolvenční zákon jsme přikazovali sociálnímu výboru, ale nevidím tady, že by na mě souhlasně pokyvovali zástupci sociálního výboru, že ten tisk chtějí. Asi ne, on je poměrně složitý. To zůstávalo opomenuto, ale v rámci komplexity řešení toho návrhu by to mělo být zohledněno. Ty peníze by mohly jít na úhradu toho dluhu, té pohledávky, ale jdou státu. A pojďme si opravdu říct, jestli to není něco, na co bychom se taky mohli podívat. Nesporné je taky to, že nápad těch exekučních věcí klesá. My jsme v rámci projednávání insolvenčního zákona možná byli až nespravedlivě v těch postojích, řekněme, skutečně přísní. Až příliš mnoho jsme možná v situacích, kdy to nemuselo být, zastávali a snažili se prosadit ty oprávněné zájmy věřitele. To budeme dělat i v rámci této novely exekučního řádu, ale vidíme z toho již teď cestu v podobě nějaké omezené teritoriality, v podobě nějaké teritoriality, která by dopadala na bagatelní nároky. Ale u toho musím zmínit již předem, že je potřeba to vnímat, za mě tedy minimálně, ruku v ruce s připravovaným návrhem zákona o soudních poplatcích. Patrik to tady zmíní, protože to je z jeho hlavy. Co tím říkáme těm věřitelům? V tomto kontextu, já to vnímám, v tomto kontextu bychom to měli zvažovat.
Děkuji.
Dobrý pozdní večer, dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové. Já to vezmu rychle, protože jsem si vědom té pokročilé doby noční. Tak bych se chtěl nějakým způsobem spíš vyjádřit k tomu vládnímu návrhu, který jistě přináší spoustu zajímavých řešení a spoustu věcí, na kterých se shodneme. Nebudu se tomu věnovat nějak podrobně. Zmínil bych tady hlavně tři výhody, které tam vidím.
To je návrh pana poslance Votavy, který rovněž ruší zdanění výher. To znamená, základ daně musí být vyšší než milion a bude stanoven tak, že se od výher odečtou náklady. Tento návrh obsahuje zúžení zdanění technických rezerv pojišťoven na neživotní pojištění.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
A dalším hlasováním znova rozhodujeme o té samé sazbě. Teď nemám přesně text toho pozměňovacího návrhu, pokud je tady. Máte ten text?
Pane zpravodaji, můžeme hlasovat, nebo je zde nějaká překážka? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?